Děkuji za odpověď.
Nyní poprosím, aby vystoupil se svou interpelací pan poslanec Petr Bendl. Bude interpelovat přítomného ministra dopravy.
Jednu miliardu, mám to černé na bílém od vašeho šéfa z Ministerstva financí, z evropských peněz. A nešlo mi o klasické stavby, šlo mi o vodorovné dopravní značení, které je možné dělat prostě v jinou dobu než v dopravní špičku. To mě nepřesvědčíte, že to tak není. Proč nechcete umožnit obcím větší vliv na instalaci reklamního zařízení? Znám spoustu obcí, které odmítají ty reklamy, a právě nejsou schopny ovlivnit to, aby tam ty reklamy nebyly, protože je vaše dopravní úřady schvalují, a to jak pracují, to jsem tady doložil na tom dopravním vodorovném značení. Proč chcete fixovat stávající stav a v případě, že s ním nejste spokojen, proč jste neudělali nic pro jeho změnu?
Slovo má ministr dopravy Dan Ťok.
Ze svého pohledu prostě respektuji, že každý poslanec má možnost dát svůj pozměňovací návrh. Já se ještě vrátím k té první poznámce.
Já vám děkuji, pane ministře.
Já jsem v šoku, pane ministře, protože mediálně se k tomu vyjadřujete a říkáte, jak je to strašné. To by porušoval zákon úplně natvrdo, to jsem v životě neslyšel.
Než začnu další bod, využiji čas a přečtu došlé omluvy. Ústní interpelace Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Další se připraví paní poslankyně Věra Kovářová. Omlouvám se, můžete.
Termín, který vám uložila Poslanecká sněmovna, je červen letošního roku.
Vaše interpelace bude odpovězena písemně. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.
Vážený pane premiére, aktuální zjištění NKÚ ohledně způsobu, jakým je vedeno účetnictví Ministerstva financí, kde podle všeho rozdíl mezi miliony a miliardami nehraje velkou roli, vytváří řadu otázek. Otázka na to, jak vede své účetnictví Ministerstvo financí, jak vede své účetnictví stát, jehož odborným úřadem ve věcech účetnictví je právě Ministerstvo financí. Pochybení, ke kterému došlo, je pozoruhodné také vzhledem k požadavkům, které toto Ministerstvo financí a tento stát klade na občany a podnikatele. Pane premiére, souhlasíte se mnou, že v případě špatně vedeného účetnictví na Ministerstvu financí jde o průšvih? Co uděláte proto, aby se neopakoval, aby veřejnost mohla mít k činnosti státních úřadů potřebnou elementární důvěru? Děkuji za odpověď.
Další se svojí interpelací vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka a připraví se pan poslanec Antonín Seďa.
Smyslem auditu je prověření, zda technický obsah projektové dokumentace, vlastní realizace stavby, veškeré získané podklady a průzkumy včetně monitoringu byly technicky správné. Je třeba prověřit, zda byly dodrženy při přípravě a vlastní realizaci stavby všemi účastníky výstavby, tedy projektantem, investorem a externím technickým dozorem. Zadání auditu by mělo být tedy správně členěno takto: Za třetí kontrola vlastní stavby. Za čtvrté analýza víceprací, tedy kontrola protokolů o schválení víceprací, kontrola technického zdůvodnění, kontrola stavebních povolení na úpravu stavebních objektů a výstavbu nových stavebních objektů, kontrola kalkulací a cen víceprací, kontrola výkupů pozemků na nové stavební objekty. Zadání, které jsem dostal minule písemně, že bude upraveno podle těchto požadavků.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Můžeme tu počítat miliony, desítky, stovky milionů, i miliardy. Diskuse se neposune ani kousíček dál z místa, kde začala. Budou to jenom a jenom čísla a statistiky. Já bych ale rád hovořil o něčem úplně jiném. Za těmi čísly a statistikami jsou totiž živí lidé a jejich mnohdy těžké a smutné životní příběhy, příběhy bolesti, smutku, ale i příběhy naděje. S několika takovými osudy bych si nyní dovolil vás, pane premiére, a také všechny ostatní přítomné seznámit. Následně bych vám rád položil několik zcela jednoduchých otázek. Nebudu mluvit o tom, komu jsme pomohli, budu mluvit o tom, komu jsme nepomohli, ačkoli bychom podle mého názoru pomoci měli. Léčba vypadala velmi nadějně, stav nemocné se rychle zlepšoval. Jde o stav, kdy nemocnému odumírají míšní nervové cesty a následkem toho dochází k postupnému ochrnutí. Než se celá záležitost na příslušných místech projednala a rodina byla informována o zmíněném zamítavém stanovisku, její stav se již natolik zhoršil, že již byla upoutána na lůžko a zcela odkázána na pomoc ostatních. Na financování její léčby se začaly konat sbírky, koncerty i další akce. Tito lidé si zaslouží úctu a obdiv. Jsem hrdý, že jsem spoluobčanem takových lidí, kteří pomáhají, ale nemohu být hrdý na to, co udělalo české zdravotnictví. Můžete si najít, kolegové a kolegyně, na stránkách Ministerstva zahraničí. Jsou pro vás migranti v jordánských táborech z nějakého důvodu cennější než její případ? Jde o tříletého kluka, který se shodou nešťastných náhod skoro utopil v bazénu. Vzhledem k jeho věku je velká šance na návrat do plnohodnotného života. Je třeba zajistit intenzivní rehabilitaci, péči neurologa, logopeda, zdravotní pomůcky. Mirek potřebuje intenzivní každodenní terapii, kterou náš systém zdravotního pojištění nehradí. A mám tedy několik jednoduchých otázek. Je podle vás v pořádku, že v rozpočtu České republiky jsou peníze na financování integrované zdravotní péče pro matku a dítě v Čadu a nenajdou se na financování léčby tříletého Mirka? Jsou pro vás z nějakých důvodů matky a děti v Čadu cennější než naše děti a naše matky? Dokázal byste to vysvětlit Mirkovým rodičům? Tato nemoc má za následek celkové zhoršení hybnosti těla, které znemožňuje běžný pohyb zdravého člověka a naprosto vylučuje samostatnou chůzi. To se ale neobejde bez speciálních pomůcek a rehabilitací. Po zvýšené fyzické námaze je malá pacientka velmi rychle unavená. Proto jsou velmi důležitá cvičení, lázeňská rehabilitace a kompenzační pomůcky, které napomáhají soběstačnosti, a zlepšují tak fyzický i psychický stav Daniely. Nutné kompenzační pomůcky a specializovaný léčebný program zdravotní systém České republiky nehradí. Je podle vás v pořádku, že se v rozpočtu České republiky najdou peníze na financování podpory obyvatel ohroženým suchem v Etiopii a nenajdou se na financování léčby a rehabilitace devítileté Daniely? K čemu slouží státní rozpočet? Čtvrtý příběh je o Anně, která je tříletá holčička ze severní Moravy, trpí mozkovou obrnou. Jedinou šancí na zlepšení jejího zdravotního stavu je speciální rehabilitace. Osud malé Aničky vyvolal nebývalou vlnu solidarity v místě jejího bydliště a okolí, na její léčbu se skládají známí rodiny, ale i úplně cizí lidé, od malých školáků až po seniory v domovech důchodců. Pořádají se koncerty místního dětského sboru, lidé prodávají na farmářských trzích vlastní výrobky, zapojují se dobrovolní hasiči a organizátoři sportovních akcí. Kombinace mozkové obrny, epilepsie a výživových problémů je velmi těžká. Cílem léčby je pokusit se zlepšit zdravotní stav Aničky natolik, aby dokázala sama sedět a pohybovat se na vozíku. První vlna sbírky skončila na částce 40 000 korun a pokračuje dál.
Pane ministře, jaký je aktuální harmonogram dostavby dálnice D7 a kdo je jmenovitě zodpovědný za další zdržení? To znamená.
Děkuji, pane poslanče.
Navrhuji, že bych mu tyto termíny poslal písemně tak, aby je měl k dispozici. Původně měla tato uzavírka končit 30. dubna, ale z důvodu koordinace s jinou uzavírkou, kterou jako silniční správní úřad povoluje Magistrát hlavního města Prahy, byla povolena pouze do zítřka. Provoz je zde veden v protisměru. Technická správa komunikací, tedy správce místních komunikací na území hlavního města Prahy, provádí opravu levého jízdního pásu navazující pozemní komunikace Lipská. Provoz je zde veden v pravém jízdním pásu ve směru Praha pouze jedním pruhem. Takže tolik za mě.
Děkuji.
Děkuji. Jako další se svojí interpelací vystoupí paní poslankyně Markéta Wernerová. Další se svojí interpelací vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Bude interpelovat také nepřítomného ministra financí.
Tehdy mělo jít o přechodný nástroj na řešení palčivého problému, se kterým se potýkaly města a obce, ve kterých infrastruktura zdaleka nepostačovala požadavkům. Ani po třech letech fungování programu, který prokázal svůj smysl, nejsou podle mých informací všechny oprávněné požadavky uspokojeny. Pane ministře, musím se proto zeptat. Počítáte s prodloužením existence tohoto programu? A uvažujete případně o posílení prostředků, které v rámci tohoto dotačního programu budou vynaloženy v letošním roce? Děkuji za odpověď.
Bude interpelovat ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, připraví se pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji za slovo. Tento týden prošla Sněmovnou v prvním čtení novela zákona, nebo spíš zákon o univerzitních nemocnicích.
Mnoho neziskovek se tady vžilo do role soudců státních zástupců, na ně navázaná média je pak citují a ovlivňují veřejné mínění.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji za slovo. A tyto nevládní neziskové organizace dost často dojí stát. Já jsem tady říkal, že ho účelově dojí. To jsou takzvaní dojiči. Oni pořád o něco žádají, a v registru smluv být nemají? Na tom se snad všichni shodneme. Já jsem pro něj hlasoval. Ale teď se pojďme podívat na to, jak je Rekonstrukce státu vlastně placená. To je globalizační trend. A mě mrzí, že nejenom my jako Parlament České republiky, ale i řada jiných států podléhá tomuto tlaku neziskových organizací. Co má dělat neziskový sektor? Tomu plně rozumím. Ale nerozumím tomu, proč by neziskové organizace měly účelově oslabovat stát a poté ho nahrazovat. A to dělají právě nevládní neziskové organizace, které jsou chtě nechtě, a může to být pravda a nemusí, placeny jednak soukromým kapitálem a jednak i dokonce penězi daňových poplatníků. Tvrzení, že nejsou příjemci veřejných peněz, proto tam být nemáme, je naprosto liché. Ale pojďme se podívat na to, kdo vlastně všechno platí Rekonstrukci státu, které se vlastně bojíme. Nejštědřejší je Student Agency. Tam je 100 tisíc, 250 tisíc a takovéto částky. Mně to tedy přijde moc divné. A ještě navíc, když právě Student Agency jako dopravce, který má vlaky, autobusy získává peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury. A já nebudu podléhat tlaku. Chtějí vidět, s kým jste uzavřeli smlouvu, s kým co máte. Jak tam můžete poznat něco podle ceny, když nejlevnější přece neznamená, že je to nejlepší?
Vážená paní nepřítomná ministryně, rád bych věděl a znal vaše konkrétní plány se státním fondem regionálního rozvoje, který plánujete zřídit a skrze který chcete financovat podporu bydlení v České republice. Především mne zajímá, jaké důvody vás k vytvoření takového fondu vedou, jaké jsou k tomuto kroku podklady a samozřejmě také analýzy. Pokud toto plánujete, pak bych rád věděl a znal, v jaké fázi jsou jednání s relevantními ministerstvy. Vzhledem k tomu, že jsem se o vašem záměru dozvěděl prostřednictvím médií, rád bych se také zeptal na to, kdy projekt představíte poslancům a především našemu gesčnímu výboru. Děkuji a budu se těšit na vaši písemnou odpověď.
Bez vložení výrazných investičních prostředků není jeho obnova reálná. Osobní doprava v souvislosti s náklady na obnovu této tratě není ekonomicky efektivní. Nicméně, jak bylo řečeno, objevila se místní těžařská firma lithia Sanaka Industry s požadavkem na dopravu tohoto substrátu po železnici. Dosud nám však nesdělil, v jakém rozsahu a v jakém směru by se měla doprava uskutečňovat. Předpokládané investice do tratě jsou ve výši až několika set milionů korun. Případné snížení této investice by spočívalo v realizaci kratšího napojení lomu na železniční trať prostřednictvím vlečkové koleje v délce přibližně 300 metrů. V rámci tohoto prověřování se v současné době čeká na požadavek zmíněného těžaře.
Také děkuji. Pan ministr už nebude reagovat, nejednalo se o otázku. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Bude interpelovat pana ministra Havlíčka ve věci ČR a EFSI.
Vážený pane ministře, přibližně před rokem se v tisku objevily informace o tom, že využití Evropského fondu pro strategické investice na projekty realizované v České republice není nijak závratné. Nebo abych citovala jeden z tehdejších titulků přesně, hovořilo se o bídném čerpání. Děkuji za odpověď.
A dávám slovo panu přítomnému ministrovi průmyslu a obchodu.
Jeho smyslem je podpořit investiční aktivitu v Evropě prostřednictvím finančních nástrojů s vysokým zapojením soukromého kapitálu. EFSI je rozdělen na dvě části: infrastrukturní, kde velké podniky mohou získat přímé financování od Evropské investiční banky pro velké projekty nejméně v řádu desítek milionů eur. V České republice ze státních finančních institucí tímto způsobem poskytuje podporu malým a středním podnikům zejména Českomoravská záruční a rozvojová banka a produkty využívají také komerční banky. Žadatelé, tedy banky, firmy nebo veřejná správa nemohou získat podporu přímo z EFSI, musí využít financování z Evropské investiční banky nebo Evropského investičního fondu. V případě malých a středních podniků prostřednictvím místních bank a fondů.
A mezi lidmi je obrovská zloba. Obrovská zloba, protože ti lidé už nechtějí dále snášet to, že se vyhazují prostředky, které by mohly sloužit na zvýšení jejich důchodů, na zlepšení jejich podmínek - mám na mysli lidi, kteří pracují. Děkuji za pozornost.
Ale neodpustím si tady připomenout to, že my jsme to v petičním výboru, kam spadá rozpočtová kapitola Úřadu vlády, již řešili. Tento pozměňovací návrh neprošel. A neprošel samozřejmě hlasy vládní koalice, čili i poslaneckého klubu ANO.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Přeji všem krásné dopoledne. Ano, už to tady dneska zaznělo. Ve výboru pro sociální politiku jsme se zabývali organizacemi doprovázejícími pěstounské rodiny. Chtěli jsme po nich, aby byly jasně nastaveny jejich standardy. Jsou to také neziskové organizace. A víme, že je mezi nimi jaksi velký rozdíl. Myslím si, že to je velmi důležité pro budoucnost, pro vynakládání finančních prostředků. Včera jsme tady projednávali bod o navýšení peněz pro pracovníky v sociálních službách. Je to výzva do budoucnosti. To je všechno v pořádku. A když jim ten lékař řekne, že tento lék je nejlepší, tak nikdo neřekne, ne, pane doktore, já to nechci. Ti lidé nevědí. A to, že vy tvrdíte, že dostanou ty doplatky zpátky, ono to zní navenek velmi hezky, ale není to za všechny léky. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane předsedající. Zdeněk Soukup, ano, děkuji. Protože jsme si vědomi složitosti vzájemného soužití, respektu a tolerance, jsme přesvědčeni o existenci rozumných, kreativních a inovativních cest, jak je zlepšit. Život ve strachu a nenávisti nic pozitivního nepřináší. HateFree Culture vám nabízí možnost nahlížet na věci z různých úhlů pohledu, hledat řešení s ostatními a především tvořit a sdílet to, na čem záleží. Zřejmě si myslel, že to nevím. Práce s oběťmi trestné činnosti. Každé policejní ředitelství i policejní prezídium má odbor psychologické intervence a pomoci, kde pomáháme obětem trestné činnosti. V případě Ústeckého kraje proběhla školení v prostorách školicího policejního střediska Ústeckého kraje a v případě Moravskoslezského kraje pak na obdobném zařízení Městského ředitelství policie v Ostravě. Toto je pouze pračka. Pračka na peníze. Já si to myslím, kam tečou. Bohužel nemůžu to dokázat.
Omlouvá se do 13 hodin z pracovních důvodů pan poslanec František Laudát.
Ona to totiž není neziskovka. On je to pouze projekt, což se nikde nepíše. Celé se to tváří jako neziskovka, ale je to jenom projekt, který je pod agenturou a který opravdu stojí těch bez koruny 40 mil. korun, o kterých jste mluvil. Teď jsem se snažil najít materiály, které jsem si nedávno k tomu vyhledával. Úřad vlády dal dotaz na financování a kam odcházejí peníze a byl slušně řečeno poslán do určitých mezí s tím, že ať si vláda najde na stránkách agentury pro začleňování výroční zprávu, že oni jim k tomu nic víc říkat nebudou, protože to právě není neziskovka, ale je to jenom projekt. A tak jsem hledal, výroční zprávu jsem našel. Deset lidí. Bohužel tyto projekty jsou natolik neprůhledné, že nikdo nezjistí, jakým způsobem vůbec probíhá financování uvnitř těchto projektů nebo neziskových organizací. A to i agentur, které se zabývají sportem.
Jak chce dořešit udržitelnost a závazky z tohoto projektu? A jaká nápravná opatření na základě tohoto auditu Ministerstvo zdravotnictví učinilo? Děkuji.
Další se svou interpelací na ministra dopravy vystoupí pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec Václav Horáček.
Stejně tak probíhala výměna svodidel na D6.
Nyní vystoupí pan ministr dopravy Dan Ťok, kterému tímto dávám slovo.
Ten před vydáním rozhodnutí zkoumá vždycky, zda je požadovaná uzavírka omezena na nejkratší možnou dobu, zda bude řádně označena, a také dopady na veřejný zájem, což znamená, zdali se nedá dělat v čase, kdy bude nejméně obtěžovat řidiče a nejméně zdržovat kohokoliv.